Prosím.
A je tady příslib ze strany ministerstva, že to není jednorázová akce, ale že ty finanční prostředky se tam budou dávat v tom přislíbeném objemu i v příštích letech. Děkuji za pozornost.
Prosím máte slovo.
Tímto se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 5828, který jsem zdůvodnila ve všeobecné rozpravě.
Návrhy je potřeba zdůvodnit, pokud mají být předneseny v podrobné rozpravě.
Děkuji za slovo.
To byla poslední přihláška v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Já druhé čtení tohoto návrhu končím. Děkuji všem za účast.
Poprosím klid v sále, ať slyšíme, o čem hlasujeme!
Poslanecké sněmovně informaci o konkrétních krocích, které podniká a hodlá podnikat v reakci na klimatickou změnu." Teď čtu návrh pana poslance Farského: "Žádá vládu, aby do 30. 9. 2020 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky harmonogram postupu projektových příprav a termínů zahájení rozhodujících opatření k plnění Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky."
Tímto jsme se vypořádali se všemi návrhy usnesení. Končím projednávání tohoto bodu. Jelikož jsme vyčerpali program této mimořádné schůze, končím tuto mimořádnou schůzi. Přeji vám pěkný večer.
Já jsem v tomto směru trochu skeptický. Když se podívám na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ten v ní poukazuje na to, že Když uvedu příklad, Ministerstvo životního prostředí zakrucuje vodní toky, zatímco Ministerstvo zemědělství je rovná, dává je do umělých koryt. To vidíme v různých vyjádřeních. Ale když se na to podíváme v objemech, tak ony ty investice nejsou vidět. Jaký je důvod? A ministerstvo to často takto prezentuje, když se někdo zeptá: tak co děláte v tuto chvíli aktivně proti suchu? Já budu říkat jenom nějaká čísla. Já jsem přesvědčen, že boj se suchem nelze realizovat tak, že postupujeme tempem 100 tůní a 19 kilometrů revitalizovaných potoků za rok. To je zpráva Ministerstva životního prostředí. V České republice - a to je další číslo - je 740 tisíc hektarů silně až kriticky erozně ohrožené půdy, což je téměř čtvrtina z toho celkového objemu zemědělské půdy v České republice. My nemáme na tu nápravu sto let. Zásadní je postupovat systematicky a rychle. Stát by měl v co nejbližší chvíli uvolnit v patřičném objemu peníze na opatření, která je možné udělat hned. To je všechno důležité, dá se to dělat jednoduše, nemá to zas až tak vysoké náklady, není k tomu potřeba složitá byrokracie a složité zpracování. Zároveň by bylo dobré, aby ty kroky realizovali skrze firmy v místě, pokud je to možné, vzhledem k dopadu koronakrize by to mohlo být stimulem pro lokální firmy. Tam by měly směřovat peníze. A já si dovolím říct, že by to měly být i podmínky jednotlivých zemědělských dotací. Půdu v České republice máme kvůli našemu způsobu hospodaření na velké části území v hrozném stavu, a když to nenapravíme, tak v ní ta voda prostě zůstávat nebude. Zároveň je třeba velmi rychle zjistit, jak na tom s tou vodou skutečně jsme, musíme si ji fyzicky zmapovat. Ostatně to je jeden z pozměňovacích návrhů, který do vodního zákona navrhuje pan poslanec Holomčík za Piráty. Budu již pomalu končit. Musíme zjistit skutečný stav eroze půdy. Důležité je pozitivně motivovat lidi, kteří v krajině hospodaří šetrně - zemědělce, lesníky, vodohospodáře. Na tyhle věci se musí uvolnit peníze a nabídnout kapacity státu, motivovat obce a zemědělce.
Já vám také děkuji. Přečtu omluvu. A nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Marian Jurečka.
Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně, kolegové. Pan ministr říká, že to nemám dávat jemu, ale báňskému úřadu - ten tady není, tak dávám to členovi vlády. Kdybych položil otázku "jaká je největší zásobárna vody v České republice?", určitě mnoho lidí by přemýšlelo, jestli je to Želivka, nebo jestli jsou to jezera po vytěžených lokalitách v severních Čechách.
Takže podle mého názoru již není o čem hlasovat. My máme usnesení k Zelené dohodě, máme jasné stanovisko. Nemohu tedy ani paní kolegyni Balcarové, ani panu předsedajícímu, ani komukoliv z vás radit, jak si máte počínat. Stejně tak jako nemohu radit ani kolegům ze STAN, aby předložili svoje usnesení. Pak je třeba možná přemýšlet o tom, jak se v jednacím řádu k jednání evropského výboru zásadně stavět. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ale já jsem se přihlásil proto, abych se zeptal pana ministra Brabce na to, jak to bude s jadernou energií. Pan premiér bohužel prošvihl historickou šanci prosadit jádro jako bezemisní zdroj v okamžiku, kdy se hlasovalo o Green Dealu, na rozdíl od našich partnerů z Polské republiky. Všimněte si, že se vyžadovala jednomyslnost, které takzvaně bylo dosaženo až na to, že Polsko nebylo pro a vyjednává si velmi cenné výjimky pro svou zemi. To bohužel neprosadil. A pokud tuto druhou mimořádnou šanci nevyužijeme, tak jsem velmi skeptický k tomu, že se nám to podaří postavit. A to není v zájmu České republiky. Když se podíváme realisticky, tak to je projekt pro příštích minimálně pět vlád, když budu počítat, že každá bude mít čtyři roky řádné volební období.
Já vám děkuji. V obecné rozpravě nevidím nikoho dalšího přihlášeného, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova?
Kdybychom byli neústupní, tak jsme to mohli prosadit, a prošvihli jsme to. Klíčová otázka je, proč jsme to už neprosadili v okamžiku, kdy byla vyžadovaná jednomyslnost. Proč to necháváme na okamžik, kdy nás přehlasují? Vidíte v tom nějakou logiku? Vidíte v tom dobré vyjednávání České republiky?
Proč je absorpce vody tak důležitá? To nejde odkládat. Když teď přikročíme k razantním opatřením, tak je to možná minutu před dvanáctou, ale spíše minutu po dvanácté. Jak se k tomu staví vláda? Aspoň z našeho pohledu zatím dost nedostatečně. Například protierozní vyhláška je připravena od roku 2017 na Ministerstvu životního prostředí, ale dodnes nebyla schválena a uvedena v účinnost. A peníze? Tu si prostě z Hamburku zpátky do Čech nepřivezeme. Jeden z programů Ministerstva životního prostředí, kterým je tak vysvětlováno, jak výborně bojujeme proti odchodu vody z naší krajiny, jsou třeba zelené střechy. A tady vycházím z toho, co zveřejnilo samo Ministerstvo životního prostředí. Úžasné číslo! Představte si ho do plochy. A to má být výsledek celoročního snažení? To je hrozně málo. To pojme 20 hektarů půdy, o kterou denně přicházíme. To jsou čísla, která jsou prostě alarmující a nutí nás k tomu, abychom jednali. Jak daleko je to od oficiálních programů vlády? Jsou chybějící a omezující legislativní předpisy a zatím se nepodařilo schválit jejich novelu. Vývoj zásob vody je velmi nepříznivý. Bude zřejmě nezbytné schválit vládou závazný harmonogram postupu projektových příprav a termínů. To jsou všechno věci, které jsou cílem této mimořádné schůze. Není to tak vždy. Ale bohužel to není většina. To, co je dále zmíněno, že je problémem, že se nezadržuje podzemní voda, je velikost lánů. Tam je aktivita vlády zatím také minimální. Ale zase - je to hrozně málo. Meliorace znamená zlepšení půdy, to není jenom odvodnění. A tak starostové už byli donuceni k tomu, aby jednali, a tak ve své krajině obnovují staré rybníky, čistí je, dávají dohromady půdu, vytvářejí remízky. Ty cesty jsou výhodné úplně pro všechny včetně zemědělců.
Než otevřeme bod, seznámím vás s omluvami. Paní poslankyně Válková se omlouvá od 14.30 do 19 hodin, tedy do konce jednacího dne, z pracovních důvodů. Pan poslanec a předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Vyzula se omlouvá od 14.30 do půlnoci z rodinných důvodů. Pan poslanec Schiller se omlouvá od 14.30 do 21. hodiny z pracovních důvodů. Pan poslanec Beitl se omlouvá z dnešního odpoledního jednání až do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím.
To znamená, my jsme hlasovali o něčem, co v obecné rozpravě nebylo vůbec vzneseno.
Já děkuji. Nebudu úplně souhlasit s tím výkladem, nicméně je pravda, že návrh na zamítnutí musí být přednesen v rozpravě, což nebyl. Takže zde máme zpochybnění předchozího hlasování a já bych o tom nechal hlasovat, o této námitce. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami a poté budeme hlasovat o námitce proti předchozímu hlasování, což bylo hlasování číslo 3, kterým jsme zamítli předchozí tisk. Ptám se, kdo je pro námitku. Já vám děkuji. Nicméně pokud je zde buď návrh na otevření rozpravy, nebo vystoupí pan ministr, tak se znovu otevře rozprava. A nyní se hlásí do rozpravy, která je tímto znovu otevřena, pan zpravodaj.
Pane předsedající, dámy a pánové, jak už jsem řekl ve svém úvodním slově, navrhuji zamítnutí tohoto sněmovního tisku hned v prvním čtení. K tomu důvodu, který už jsem tady podrobně popsal, ještě uvádím jeden důvod, že navrhovatelka totožné, úplně totožné znění podala ve druhém čtení předchozího, prvního sněmovního tisku, který jsme projednávali, takže o tom obsahu budeme hlasovat. Takhle bychom hlasovali dvakrát o stejném návrhu.
Děkuji. Není tomu tak. V tom případě nyní budeme hlasovat o těch návrzích a návrh na zamítnutí tentokrát zazněl v rozpravě. Já zahajuji hlasování. Já vám děkuji. Tím je bod 3 pořadu této schůze, což je Prosím o klid v sále.
Dobré odpoledne.
Je tedy vyjádřením Sněmovny. Takže Sněmovna k té Zelené dohodě svoje vyjádření již tedy vyslovila ústy výboru pro evropské záležitosti. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
S přednostním právem vystoupí pan předseda Farský.
To usnesení tedy zní: Poslanecká sněmovna - a tak dále - žádá vládu, aby do 30. září 2020 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky harmonogram postupu projektových příprav a termínu zahájení rozhodujících opatření k plnění koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. Tímto způsobem lze dosáhnout změny stávajícího trendu v přístupu k realizaci, ale i vnímání problematiky sucha a nedostatku vody, protože v období vodního blahobytu, ve kterém zatím žijeme, se navrhovaná opatření jen stěží připravují, natož realizují. To, co jsem doplnil navíc, je termín 30. září, ale vzhledem k tomu, že tento materiál je už nějaký ten týden, nebo spíše měsíc schválen, tak předpokládám, že tento harmonogram tak, jak tady je doporučeno, nebude nic nového.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem moc ráda, že se konečně tento bod dostal na plénum Poslanecké sněmovny. Je to po roce a čtvrt, kdy jsme tady tento bod otevřeli poprvé. Současně má tato skupina za úkol navrhnout klíč, podle kterého se budou uhelné elektrárny vypínat. A podle současných informací vzhledem ke koronakrizi bychom nejpozději do konce roku měli tyto výstupy představit. Další, co bych ještě chtěla zmínit, že jedna věc je ochrana klimatu a druhá věc je přijímání adaptačních opatření. Já bych vám ho teď přečetla. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky Poslanecké sněmovně informaci o konkrétních krocích, které podniká a hodlá podnikat v reakci na klimatickou změnu. To je za mě všechno. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, pane ministře, nejsem ani tak stará, jako pamatuji, takže mi dovolte trošku historie. Nejdříve mi dovolte poděkovat Ministerstvu životního prostředí za to, co dělalo a dělá, v Sobotkově i nynější vládě v oblasti reakcí na změnu klimatu. Musím k tomu ale dodat, že toto téma začala intenzivněji řešit už sociálně demokratická vláda Vladimíra Špidly. Po přestávce za vlády pravice pak na pokyn Bohuslava Sobotky byl zřízen odbor udržitelného rozvoje přímo na Úřadu vlády. Ten je nyní mimochodem na Ministerstvu životního prostředí.
Další přihlášenou v rozpravě je paní poslankyně Jarošová. Připraví se pan poslanec Benda.
Dobře víme, že voda přímo ovlivňuje kvalitu života. A nejen to, určuje i, zda nějaký život vůbec bude. Proto je nutné, aby tato komodita byla pod kontrolou státu. Opakovaná sucha v posledních letech jednoznačně prokázala, že voda je surovina, okolo které se bude točit světová politika. Sucho v nedávné minulosti i v současnosti i prognózy odborníků ukazují, že celé lidstvo je na pokraji celosvětové vodní krize. Vlivem změn životního prostředí způsobených lidskou činností i celkovou změnou klimatu se tak dostává do popředí zájem o zachování podzemních a povrchových vod, ale i úrodné půdy. Jedná se o strategicky důležité a nenahraditelné suroviny. Četnost a intenzita sucha bude s největší pravděpodobností pokračovat. Z krajiny mizí voda. Klesá nám hladina podzemních vod. Snižují se průtoky v řekách, zásoby v přehradách. Vysychají studny. A mnohdy lokálně kolísá zásobování obyvatel pitnou vodou. Takže státy, které nebudou mít vodní zdroje nebo ornou půdu pod svou kontrolou, se stanou zranitelnými, a tím se stanou zranitelní i jejich občané. Voda, stejně jako například vzduch nebo půda, nemůže být předmětem obchodu. A víme dobře, že snahy o ovládnutí zdrojů nejen pitné vody hýbou světem. Privatizace vody byla tenkrát kardinální hloupost, jejímž důsledkem je současná rozdílná cena a zanedbaná vodárenská infrastruktura. Soukromí zahraniční zprostředkovatelé dostatečně neinvestují do její údržby a modernizace. Důsledkem toho jsou časté havárie vodovodních systémů. Následné ztráty na pitné vodě, které uniknou do okolní půdy, stejně jako opravy zaplatí občané. Stanovisko vlády k tomuto kroku je nesouhlasné. Jako pokud to stačí podle vlády, tak jak je možné, že nám tady voda skoro nepatří? A proč jsou zisky z ní v některých oblastech odváděny do zahraničí a obce z nich mají minimální podíl? Tak mně to zase tak nadbytečné nepřijde. Naopak, já si myslím, že to je nutné. Jedno pravidlo ale zůstává. Tam, kde prodej zprostředkovávají soukromé společnosti ze zahraničí, mají občané vodu dražší a peníze se do vodní infrastruktury nikdy nevrátí. Proto SPD podpoří tento zákon, který povede k maximální ochraně naší vody, zachová ji přístupnou veškeré populaci České republiky, a to za obecně přijatelných podmínek. Slovinsko již obdobnou změnu ústavního zákona zavedlo v roce 2016 a udělali velmi dobře.
To je prostě absolutní nepochopení práva. Bylo tady řečeno, že ty návrhy byly předloženy před rokem. Byly předloženy před rokem, kdy jsme měli extrémní sucho a horko. Teď máme extrémní zimu a extrémní deště. Tak jenom tak, abychom občas se nedostávali do situace, že řešíme něco příliš aktuálního. Ale mám jednu prosbu. V souvislosti s vodou mi na Ústavu nesahejte. Ono některé ty výhrady řekla již vláda ve svých stanoviscích. A každý ten návrh k tomu přistupuje trochu jinak, takže to není tak jako úplně triviální. To, že se to všechno teoreticky týká ochrany vody, tak já myslím, že nad každým článkem Ústavy se má rozmlouvat dlouze a důkladně.
Pak ale vypukla koronavirová pandemie a Evropská komise ještě jaksi z důvodu nějaké setrvačnosti několik týdnů, možná měsíc, pořád považovala tu Zelenou dohodu za hlavní téma, hlavní středobod celého světa a nějak tu pandemii nezaznamenala. Je jiná doba, je jiná epocha. Létání je omezeno samo o sobě z podstaty věci. Dneska je na pěti procentech, deseti procentech a lety mezi metropolemi, mezi světadíly se zdají být jakoby z jiného světa. Já si myslím, že celá řada věcí svědčí o tom, že je třeba velké míry rozumnosti, ale mám obavu, že tomu tak není. Já vím, že to není všechno, ale my se po všech těch omezení, která se chystají, musíme ptát, kde budeme brát energii. Já jsem si tady připravit několik věcí, několik takových otázek k právě výrobě energie. Energetická účinnost je stavěna jako jakýsi velmi významný nástroj, jak snižovat spotřebu energie.